Děkuji, pane předsedající. Veřejnost to určitě uklidní v tom smyslu, že lidé, kteří mají obavy z toho, že tento zákon by mohl být do budoucna zneužíván k jiným cílům, zneužit nebude moci. Děkuji vám za to, že se oprostíte od osobní antipatie.
Děkuji. Opět poprosím o dezinfekci řečnického pultu.
Nyní budeme pokračovat. Aby byla zaznamenána vaše účast, tak jsem vás právě všechny odhlásil a žádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v úterý 16. února tohoto roku. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Dolínka a poslance Jaroslava Holíka. Má někdo jiný návrh? Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody. Omlouvá se také paní ministryně Jana Maláčová z dnešního dopoledního jednání z pracovních důvodů. Svým rozhodnutím číslo 96 jsem rozhodl o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázal jsem k projednání sněmovní tisk 1158 výboru pro zdravotnictví, sněmovní tisky 1159 a 1160 rozpočtovému výboru. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já k tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení? Nikoho v sále nevidím, nikdo se nehlásí. Rozpravu končím a přikročím k hlasování. Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Návrh byl přijat. Nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 86. schůze tak, jak je uvedeno na pozvánce. Mám v tuto chvíli dvě přihlášky s přednostním právem, které byly písemně ještě před zahájením schůze.
Tento bod má název Neústavní vyhlášení nouzového stavu. Hnutí SPD v žádném případě nikdy současnou vážnou situaci nebagatelizovalo ani jsme to nezlehčovali. Vláda ignorovala toto rozhodnutí Sněmovny a v neděli, uplynulou neděli, nouzový stav vyhlásila znovu. Došlo tedy k naprostému rozporu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny k pokračování nouzového stavu bez přerušení. To znamená, vláda rozhodla pokračovat v nouzovém stavu bez přerušení proti vůli rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Vláda se fakticky rozhodla ignorovat ústavní roli Sněmovny, především její kontrolní funkci nad jednáním vlády. Argumentace vlády, že jednala na základě žádosti hejtmanů, je zcela účelová a hejtmani se fakticky zbavili své odpovědnosti. Dochází k nekonečnému prodlužování nouzového stavu. Je skutečností, že naše země je ve vážném stavu. A to je důležité, ať se jedná o jakoukoliv vážnou situaci. Je potřeba dbát na dodržování Ústavy, protože v okamžiku, že v jakékoliv situaci přestaneme dbát na dodržování Ústavy, tak končí demokracie v České republice.
To se týká i samospráv, za které tady tak velmi často plédujete. Těm se také snížily daně. A také soukromým firmám. Co se týče daňového mixu, to je vysoce politické rozhodnutí. A bude na každé příští vládě, já jsem naznačila oblasti na výdajové straně, evropské peníze v konsolidační strategii. Daňový mix je politikum. A politikum každé reprezentace, která bude tady po volbách. Takže ta se musí rozhodnout, jakou půjde cestou.
Projednávání jsme přerušili v okamžiku schvalování procedury, tak jak ji načetl pan předseda, pan poslanec Válek, a případně mu dám ještě slovo k tomu, aby to mohl nějakým způsobem zrekapitulovat.
Děkuji, pane předsedající. To jsou ty pozměňovací návrhy pana poslance Volného, kdy já jsem avizoval, že sedmička bude text a osmička bude datum, ale legislativci doporučili přehodit ty dva pozměňovací návrhy. Děkuji.
Nechám hlasovat proceduru jako takovou. Poprosím pana poslance Válka, aby nás provedl hlasováním.
Je to pozměňovací návrh číslo 7529 a je to ten pozměňovací návrh, který tady vysvětloval a zdůvodňoval pan ministr Hamáček, tedy pan poslanec Hamáček.
Já vás odhlásím na žádost. Budeme hlasovat znovu. Já jsem se nezeptal na stanoviska zpravodaje a pana ministra, takže tohleto hlasování považujeme za zmatečné. Budeme hlasovat znovu o tomto návrhu. Návrh byl přijat.
Druhý pozměňovací návrh je pozměňovací návrh pana poslance Michálka číslo 7530, máte ho na stránce 1 a 2 toho materiálu. Druhá část je soudní přezkum mimořádných opatření. A byl tady zdůvodněn podrobně v rozpravě. Ještě jednou, je to moje chyba, velmi se všem omlouvám. Takže ještě jednou. Tento bod má tři části. První je změna z dvou týdnů na dva týdny, druhý je ten soudní přezkum mimořádných opatření, máte to v textu. To jsou tři části tohoto pozměňovacího návrhu.
Tak víme, o čem budeme hlasovat? Návrh byl přijat.
Ještě jednou se omlouvám za to, že jsem vás uvedl ve zmatek. Výbor nezaujal stanovisko.
Návrh byl přijat. Další návrh prosím.
Pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Vondrák. A ten pozměňovací návrh má čtyři body. Text máte před sebou.
Teď prosím k tomu, proč jsem vystoupil. On je v systému uveden pod mým jménem, nicméně je to ten velký pozměňovací návrh, ke kterému své podpisy připojili předsedové stran ANO, ODS, Pirátů, KDU-ČSL, STAN, TOP 09, sociální demokracie. Takže jménem všech těchto jsem já svým jménem vložil do systému tento pozměňovací návrh.
Ale nehlásí se, to je jenom omyl, dobře. V tuto chvíli tedy nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa do podrobné rozpravy? Ne, podrobnou rozpravu končím.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jen krátce. O tom, že situace není jednoduchá, všichni víme.
Děkuji. A závěrečné slovo pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.
Hlasujeme o návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Budeme hlasovat o tomto zákoně. A bylo by dobré, aby to každý takhle chápal, vnímal a uvědomil si to. A jenom mám prosbu.
Seznamuji všechny poslance s tím, že na politickém setkání všech politických stran byla dohoda, že nebudeme pokračovat v projednávání dalších bodů, dokud nedokončíme projednávání tohoto návrhu zákona.
Ostatní členy vlády tady zatím nevidím. Já mu hned udělím slovo. Pane poslanče, máte slovo.
Naše stanovisko vychází z toho, že odmítáme plošný lockdown. Odmítáme plošný lockdown a odmítáme také nazývat nouzový stav jinými jmény. Já s ním hluboce nesouhlasím, hlasujeme vždycky proti tomu, ale říká věci tak, o jakých je podle mě přesvědčen, a tak je taky dělá. Oproti tomu drtivá část naší opozice pouze hraje politické pokrytecké hry. Názor Trikolóry je ten, že nepotřebujeme další zákon. Máme několik krizových a nouzových zákonů. Vláda podle nich už rok uzavírá celou zemi. Čili to poslední, co by někomu chybělo, je další legislativa, která někomu něco zakazuje. Příliš se nezměnil, čili není to žádná reakce na současnou situaci. Co je tedy evidentní, že Piráti a ODS se stávají členem velké lockdownové koalice s vládními stranami. Protože tady nejde o to, zrušit nouzový stav. Čili vy taky chcete zachovat nouzový stav, vy také chcete zachovat Evropskou unii. Tedy teď ukazuji špatně. Čili naše stanovisko je, že vláda situaci nezvládá. Podle mě plošný lockdown není řešením.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Není to vůbec jednoduché, protože samozřejmě se musejí řešit nouzové stavy loni, nouzové stavy letos. Ukazuje se to právě za ten uplynulý rok, kolik jsme toho museli učinit a udělat. Takže abych byl úplně přesný, tak zazněly i námitky. Ale chápu, že zase tady ve Pokud se uzavírají školy, musíme přejít na letní režim, naopak když se školy otevírají, tak se musíme vrátit zpátky do běžného režimu. A to je věc, která není vůbec jednoduchá, a především není vůbec levná.
Dostáváme se k bodu číslo 5, což je 1 až 8 body pozměňovací návrhy pana poslance Volného. Já jaksi už teď se bojím udělat chybu. Já se velmi omlouvám, ale já se domnívám, že jsme si schválili proceduru. Tato data jsem četl. A proti proceduře nikdo neprotestoval. Já se necítím být povolán, abych zjišťoval, který měsíc má kolik dnů, jestli ten měsíc existuje a jestli existuje ten rok. A já v žádném případě nemám ambice do toho jakkoliv zasahovat.
Pane zpravodaji, máte pravdu. Zahájil jsem hlasování. A poprosím o klid v jednacím sále, ať víme, o čem hlasujeme. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím. Další návrh prosím. Zahájil jsem hlasování. Další návrh prosím.
Sedmý bod je poslední s datem.
Kdo je proti? Další. Návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedající. U hlasování číslo 20 jsem hlasovala proti, a na sjetině mám pro.
Podívám se ještě jednou do sálu, jestli se někdo hlásí.
A výsledek je takový, že vláda nyní nemá peníze na podporu podnikání, nemá peníze na odměny zdravotníkům, na vakcinaci, na Antivirus, na kompenzace, a navyšuje tak výdaje. Ale dobře, je potřeba pomoci a tyto výdaje chápu. Co ale nemůžeme pochopit a s čím jsme nesouhlasili a nesouhlasíme, je onen výpadek příjmů, které vláda způsobila nezodpovědným rozhodnutím ve výši 100 miliard korun. Paní ministryně zde neustále opakuje, že opozice nemyslí na lidi.
Asi se nacházíme v období, které je historické, protože řádově měsíc po schválení státního rozpočtu se scházíme, abychom ho upravovali. Zahrnula zhruba 100 miliard korun právě z tohoto daňového balíčku, který jsme schválili v prosinci loňského roku, a k tomu přidala položky, které dle mého názoru a názoru sociální demokracie jsou nezbytné pro fungování státu v letošním roce a hlavně v tomto čase. Jestli se bavíme o 38 miliardách, které zde jsou alokovány pro prodloužení programu Antivirus z Ministerstva práce a sociálních věcí, můžeme se bavit o sociálních službách, a tak bych mohl pokračovat. Nechci vás zatěžovat, protože jistě máte tento pozměňovací návrh načtený. Tak to jsou věci, které opravdu dle mého názoru jsou důležité, dokonce budu tvrdit, že jsou nutné. A proto veškeré omezování firem, veškeré omezování obchodů a fungování ekonomiky České republiky je natolik omezeno, že opravdu může dojít k tomu, že deficit státního rozpočtu České republiky budeme muset ještě zvýšit a že se o něm budeme bavit ještě před prázdninami. Na to nesmíme zapomenout, protože ty jsou také nejblíže občanům České republiky. Chci upozornit, paní ministryně, na jednu věc, a to na váš příslib, který jste mi dala na rozpočtovém výboru, kdy jsem vás žádal, aby finanční prostředky, které budeme schvalovat, aby z nich byla v co nejkratším termínu uvolněna finanční podpora na odměny zdravotníků v České republice. Těch, kteří jsou v první linii, těch, kteří chrání životy občanů této země. Sociální demokracie by nepodpořila novelu, kdyby tam bylo jenom 100 miliard na vyřešení problému, který jste prohlasovali, hnutí ANO s Občanskou demokratickou stranou, v prosinci loňského roku.
Děkuji za slovo. Nebo líto dokonce, tak to mě těší. Jenom jsem se chtěla spíš doptat ohledně kompenzačního bonusu a státního rozpočtu.
Tak já vám také děkuji. Nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy elektronicky ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova - paní ministryně?
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové a ptám se, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, a mohu tedy obecnou rozpravu ukončit. Budeme se zabývat rozpravou podrobnou. Jako první je přihlášená paní kolegyně Šafránková v podrobné rozpravě. Děkuji. Prosím, nechte pana kolegu Hrnčíře projít. Nyní pan poslanec Jan Volný, připraví se Vojtěch Munzar.
Já jenom formálně.
Děkuji. Nyní pan kolega Vojtěch Munzar, připraví se Marian Jurečka.
Z mého pohledu je to jedna z pastí tohoto návrhu, protože příliš zužuje to hrdlo, kterými se živnostníci dostanou k té slibované kompenzaci a kompenzačnímu bonusu. Proto předkládám pozměňovací návrh ve dvou variantách. Je to souběh s dalšími programy. Dneska nevíme jeho nastavení, nevíme skutečně, jestli bude jeden, nebo budou dva. Možná se změní i ten název. Proto navrhuji umožnit i s dalšími kompenzačními programy souběh kompenzačního bonusu, tedy s programy, které přijdou. A snažil jsem se to napsat, aby to bylo s univerzálními kompenzačními programy. Děkuji za zvážení podpory těchto dvou mých pozměňovacích návrhů.
Nyní pan poslanec Marian Jurečka, připraví se Mikuláš Ferjenčík.
Děkuji.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To znamená, navrhujeme, aby stejně jako všichni zaměstnanci, i živnostníci, pokud budou v karanténě nebo v izolaci, dostali extra bonus, a to 370 korun na den. Všechny návrhy předkládám společně s kolegyní Věrou Kovářovou od Starostů a s kolegou Tomášem Martínkem od nás z pirátského klubu. Skutečně vzhledem k lidem, co začali v roce 2020, kteří to měli extrémně těžké, je to velmi férové.
Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní pan poslanec Jan Jakob, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy.
Já vždycky musím odejít.
Děkuji. Já se samozřejmě k žádosti paní poslankyně připojuji a zaznívá tu opakovaně. Pan poslanec Lubomír Volný je na řadě s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se, takže prostřednictvím pana předsedajícího vaší žádosti nemohu vyhovět, protože to musíte vydržet. Nebýt opatření, paní doktorko prostřednictvím pana předsedajícího, možná by to u nás bylo jako v Bělorusku. To znamená desetina mrtvých, otevřená ekonomika a všechno v pořádku. Covid existuje, nikdo ho nepopírá, jenomže lidé taky mohou umírat kvůli tomu, že vy odmítáte odbornou debatu. To je za mě osobně ta největší chyba a největší katastrofa, která se u nás děje. Víte, kdy v jediném okamžiku v historii této covidové krize přestal covid útočit? V okamžiku, kdy jste se do toho tomu covidu přestali plést. V okamžiku, kdy jste se přestali plést lidské imunitě do toho, aby si s tím covidem poradila sama. V okamžiku, kdy svítilo slunce, v okamžiku, kdy jsme měli všichni dostatek vitamínu D, v okamžiku, kdy jsme měli všichni dostatek sociálních kontaktů, v okamžiku, kdy jsme všichni sportovali.